Chystá se vám položit doplňující otázku.
Pane ministře, všechna ta čísla, která jste sdělil, tak pravděpodobně prověříme ještě dodatečně ze stena, nicméně mně se jedná o ten projekt, který jste zmínil v přímém přenosu a informovala o tom Mladá fronta 27. února. S lehkostí sobě vlastní jste řekl, že jste připraven vytvořit projekt na den otevřených dveří, aby se děti a především jejich rodiče mohli seznámit s pracovním prostředím. Čili já se ptám konkrétně na tento projekt.
Děkuji, požádám pana ministra o doplňující odpověď.
Děkuji, budu rád, když to paní poslankyně prověříte. Když mi to pak pošlete, tak v pořádku.
Určitě není jediná.
V tom případě konstatuji, že musím tento bod ukončit, protože jsme vyčerpali veškeré možnosti.
Já oceňuji opakovaný pokus pana poslance Stanjury vyprovokovat mě, abych otevřel znovu rozpravu. Já velmi rád odpovím po skončení projednávání předchozího bodu na jeho dotaz týkající se vlastnického práva. Ale zároveň bych ho chtěl také upozornit, že naše Listina obsahuje nikoliv vlastnictví jako čisté právo, ale také obsahuje tvrzení, že vlastnictví zavazuje. A samozřejmě jsou další velmi významná chráněná práva naší Ústavou a dalšími mezinárodními dokumenty a samozřejmě tato práva je třeba uplatňovat proporčně. Čili nepřiměřená ochrana vlastnického práva končí tam, kde by nepřiměřeně zasahovala do jiného ústavně chráněného základního lidského práva.
Mám zde dvě přihlášky s přednostním právem: pan poslanec Stanjura, potom pan poslanec Laudát.
Já jsem netušil, že otázky vznesené v obecné rozpravě jsou chápány ministrem Dienstbierem jako provokace a pokus někoho vyprovokovat. Tak naivní nejsem a tak nezkušený také nejsem. Řekl jste hezkých deset vět, ale já jsem se ptal, jestli má vlastník právo si vybrat svého nájemníka. Na to je odpověď ano, nebo ne. A pokud je chcete citovat, tak dejte konkrétní případ, kdy ten vlastník... Nic takového to nebylo a není. Ale uvidíme jak to dopadne ve třetím čtení. Tam se pozná, kdo tu debatu vyhrál.
Děkuji za slovo, pane předsedo. To, co jste tady udělal pane ministře Dienstbiere, tak to je opravdu nefér a obrovská nehoráznost. Jestli to budete dělat takhle, nebo kdokoliv z vlády příště, tak vás upozorňuji, že už to bez přestávky a bez náležitých dopadů na další projednávání nebude. Opravdu, zkuste se tady začít chovat slušně.
Pan ministr, potom s přednostním právem pan předseda klubu Úsvit.
Bohužel už posledně, při tom předchozím projednávání, dotaz, který zde pan poslanec Stanjura dnes vznesl, tak uplatnil právě až po skončení obecné rozpravy v rámci svého přednostního práva. Pak samozřejmě ta obvinění z nehoráznosti z mé strany mají poněkud lehčí váhu v mých očích, protože na to, co bylo v rozpravě, já jsem minule reagoval, až po skončení rozpravy tady tento dotaz padl. A já jsem úmyslně počkal na skončení projednávání bodu, abych znovu neotvíral rozpravu.
Přednostní právo pana předsedy Černocha, potom s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Myslím si, že spíše, než se tady usmívat, by bylo lepší jít a odpovědět.
Děkuji za slovo, pane předsedo, a vaším prostřednictvím chci ve vší úctě říct panu ministru Dienstbierovi, že jeho pocit, že odpověděl na všechny otázky, je skutečně jeho subjektivní pocit.
Pane předsedo...
Prosím všechny diskutující, aby své rozhovory přenesli do předsálí. Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo.
Odkazuji na usnesení rozpočtového výboru, které jsem přednesl.
Usnesení bylo načteno, asi není třeba jej znovu opakovat. Je shoda na tom, že budeme hlasovat o usnesení jako celku. Kdo je proti? Zeptám se pana ministra, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a první se hlásí pan poslanec Stanjura.
To znamená pokud nějací spekulanti existují, já o tom silně pochybuji, tak už měli tři měsíce k tomu, aby vstoupili do druhého pilíře. Chápu, že nemohou být čísla za měsíc čtvrtý. My to odhadujeme, že to jsou opravdu desítky, maximálně stovky lidí, a kvůli tomuto podle našeho názoru nemá cenu zaplevelovat náš právní řád tímto návrhem zákona.
Děkuji, pane předsedo.
Kdyby bylo v České republice stejně nepřijatelné, aby se v řetězci nabízelo jiné zboží než české, tak jako je to například v Německu, tak jako je to například ve Francii. Zkuste si v Rakousku koupit české zboží v řetězci, který je jak v Rakousku, tak i tady. Nedostanete je tam. A je jim jedno, jestli chtějí zpestřovat trh, jak my říkáme ano, pojďme regulovat. Ano, regulovat, přátelé. Víte, u nás je to obráceně. No to ne, to zboží je stejně drahé nebo dražší, cena je stejná. Nebylo by zapotřebí takovéhoto zákona, kdyby se tato pravidla dodržovala, kdyby i u nás bylo nepřijatelné, že na českém území by se měla nabízet nějaká přemíra zboží, ať už je to z Německa, z Francie, z Polska nebo odkudkoliv odjinud. Se zlou se potážete. Neuzavřete, ani s vámi nebudou jednat o té smlouvě. Ta dodávka je možná pouze omezeně a pouze za potupných podmínek. Zákazník v Německu si nekoupí jiné zboží než německé a považuje to za přirozené. Kéž bychom dokázali zákazníka v České republice vychovat k témuž. Ale bohužel. Kdyby existoval tento svobodný trh, bylo by to úplně ideální, nebylo by zapotřebí. Odpočátku bylo zapotřebí regulace. Neviňme z toho dodavatele.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Svět jde někam jinam a výrazně se mění. To zaprvé. Někdo něco plácne, aniž znáte ty konsekvence. To je opravdu výborné! Musím tedy s politováním konstatovat, že tehdy vláda na tu jednoduchou novelu nedala kladné stanovisko, takže to zůstalo tak, jak to zůstalo. Na rozdíl od Německa, kde bych mohl pochopit, že takovýto... Pokud bych se vůbec vrátil k elementárnímu přístupu, domnívám se, že tento zákon je naprosto zbytečný. Nevím, proč jednu komoditu vytrhávat z prostředí. To v žádném případě. Protože sice jsou to potraviny, což je citlivá komodita, nicméně stejně tak je citlivá řada dalších komodit z jiných oblastí, co se týká spotřebního zboží. Vím, že v návalu nějaké hysterie byl tento speciální zákon tady vytvořen. Nevím, jaké analýzy - a ty v předkládaném materiálu chybějí - má pan premiér Sobotka, protože pan Mládek to tady nepředkládá - a teď ještě navíc raději odešel, což je také pikantní. Beru návrh zpět. Počkám.
Důvodem je zejména to, že již déle než rok nemáme jiné než zprostředkované informace o stavu Denise Michaláka. Denis i David Michalákovi jsou našimi občany a rodičovská práva ve vztahu k nim i podle norského práva stále de iure vykonává matka. Dalšími body usnesení se pak budu zabývat v podrobné rozpravě. Na závěr mi dovolte několik osobnějších vět. Prosím, nezapomínejme, že jako zákonodárci pomáháme konkrétní české rodině a mamince, která se dávno očistila, která pracuje s dětmi v mateřské školce, vychovává pětiletou dceru svého přítele, ale její vlastní děti se domů vrátit nesmějí. Pomáháme dětem, které mají doma nejen mámu, ale také babičku, dědu a blízké příbuzné. To je nám všem jasné. Tito lidé volají o pomoc intenzivně a myslím, že nyní je už naprosto jasné, že Norsko se s námi baví nedostatečně. Že svou aktivitou jsme zdaleka nedosáhli dobrého konce, ale že ho teprve začínáme psát. Věřím, že české občany v Norsku nenecháme na holičkách. V podrobné rozpravě vás pak provedu návrhem na usnesení a také způsobem hlasování. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Chci připomenout, že tato informace je už druhá písemná informace, kterou jsem v této kauze předložil Poslanecké sněmovně, a v tomto svém vystoupení také navazuji na své předchozí vystoupení, které jsem měl tady ve Sněmovně 16. září loňského roku. Na základě usnesení Poslanecké sněmovny jsem zaslal dopis norské předsedkyni vlády a na tento dopis jsem od norské předsedkyně vlády obdržel odpověď. Norská strana byla důrazně vyzvána k tomu, aby podpořila co nejvíce opatření aktivní práce s rodinou, například v podobě výuky českého jazyka pro oba bratry, realizace kontaktů s chlapci v českém jazyce, předávání dárků pro chlapce od jejich matky. Současně byla při jednání zdůrazněna výhrada proti případnému procesu osvojení chlapců v Norsku. Jednání přineslo také další výsledky, z nichž zmíním následující: Norské právo neumožňuje svěření do péče osoby žijící na území jiného státu. Tím lze odstranit informační deficit, který vede k některým mediálním spekulacím. Byla identifikována také řada procesních možností podle norského práva, jichž prozatím paní Michaláková ani její norští advokáti plně nevyužili. Tyto aktivity směřují ke zvýšení šance na svěření chlapců do péče matky. Chtěl bych podotknout, že důvod umístění chlapců do pěstounské péče neodpadl, protože pěstounská péče trvá na základě existujícího pravomocného soudního rozhodnutí. Toto rozhodnutí lze změnit na základě nového projednání případu, jež bylo iniciováno na základě návrhu, který podala v Norsku advokátka paní Michalákové, a to 10. prosince loňského roku. Navrácení do rodiny je možné za podmínek, které stanoví norské právo. Je nyní důležité, aby paní Michaláková prokázala, že došlo ke změně poměrů od posledního rozhodnutí a že jsou splněny další podmínky předepsané norským právem. V této souvislosti se veškeré aktivity státních orgánů dále zaměří na to, aby postup norských orgánů odpovídal parametrům práva na spravedlivý proces a práva na rodinný život, jak je pro oba státy ztělesňuje Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Dne 13. března letošního roku se uskutečnila schůzka paní Michalákové s mladším synem, trvala zhruba dvě hodiny. Přítomni byli zaměstnanci norské sociální služby, pěstouni a tlumočník. Paní Michaláková mohla se synem mluvit česky. Podle informací, které máme k dispozici, bohužel starší syn setkání odmítl. Vláda udělá vše potřebné, aby zákonná práva paní Michalákové nebyla poškozena. Zároveň chci znovu zdůraznit, že věcné rozhodnutí je věcí příslušných norských orgánů a soudu. A i když je na straně české vlády silná politická vůle, do tohoto rozhodnutí nemáme žádnou pravomoc zasahovat. Tolik velmi stručně komentář k té písemné zprávě, kterou jsem předložil Poslanecké sněmovně. Přirozeně se nebráním tomu, abych v nějakém časovém intervalu opět Poslaneckou sněmovnu informoval o dalších krocích, které budou ze strany českých orgánů podniknuty. Poslanecká sněmovna se v té věci již jednou zcela zřetelně vyjádřila. Čili znovu zdůrazňuji, nebráním se tomu pravidelně Poslaneckou sněmovnu informovat. Osobně se budu zajímat o to, jestli tedy i pan Zdeněk Kapitán bude provádět kroky, které by měly směřovat ke kontrole toho, zdali se plní přísliby, které dostal během své návštěvy v Norsku. To si myslím, že je klíčová věc. Tam byly některé věci přislíbeny. My jsme o některé věci norskou stranu požádali a teď je důležité, aby ze strany Norska k naplnění tady těchto příslibů z hlediska lidštějšího kontaktu a využití těch příležitostí, které norské právo dává, skutečně došlo. Z mé strany tedy vše.
Poté s přednostním právem pan ministr. Po něm paní zpravodajka nebo navrhovatelka.
Já se bojím takových těch vágních formulací, které jsou v tom návrhu zákona, které se dají vykládat různě. Co je to spravedlivý důvod? To je podle mě velmi subjektivní a to možná podle mě také ukazuje četnost těch pokut, že se velmi těžko dokazuje, že něco bylo nebo nebylo sjednáno ze spravedlivého důvodu. Pokud někdo tu smlouvu podepsat nechce, tak ji podepsat prostě nemá. Může to přinést, v důsledku to může přinést zvýšení cen pro spotřebitele. O tom se ale moc nemluví. Já si myslím, že jsme dospělí, zodpovědní a každý z nás si umí vyhodnotit, zda to, co kupuje, zda potřebuje a zda podle našich představ ta cena odpovídá tomu charakteru výrobku. Druhý dotaz, který bych měl na pana ministra, a zřejmě ta odpověď byla obsažena v tom, že to navrhoval jako ministr zemědělství. Ale toho se ten navrhovatel nedotýká a já se ptám proč. Ale já tomu prostě nerozumím. Co očekávají navrhovatelé v okamžiku schválení toho zákona, dejme tomu v té podobě, jak ho předložili? Co se vlastně změní proti dnešku? Kdo na tom bude profitovat a kdo na tom bude tratit? Ti by na tom měli profitovat. To si myslím, že by byl rozumný záměr. Jinak si myslím, že to je střelba špatným směrem. To souvisí s tím, že říkám, že tam nejsou ekonomické dopady toho návrhu. A potom, jestli máte informaci - ten zákon se tváří, že chce chránit dodavatele do řetězců. To je velmi často diskutováno, velmi často to obhájci tohoto návrhu zákona zmiňují. Jestli máme nějakou relevantní informaci, kolik dodavatelů do řetězců v minulých letech zkrachovalo z ekonomických důvodů. Protože to je podle mě pádný argument. Pokud jsme schopni mít nějakou takovou statistiku, mít takové údaje, a to číslo nebude malé, tak je to určitě podnět k zamyšlení. Opět, ten návrh zákona žádnou takovou informaci nepřináší, takže se máme spíš rozhodovat na základě pocitů a dojmů než na základě faktů a tvrdých čísel. Já bych pak pokračoval, ať jich nedávám tolik v jednom vystoupení.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Řeknu zatímní pořadí: s faktickou poznámkou nejdříve vystoupí Petr Bendl, pak paní kolegyně Balaštíková, potom s přednostním právem pan poslanec Laudát a pak řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Petra Bendla.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní paní poslankyně Balaštíková, také s faktickou poznámkou. Děkuji, paní poslankyně, i za dodržení času.
A myslím si, že když se vezme cena vstupu nebo prostě dodavatelů, takže spíš ta pravda bude někde jinde. Oni výrazně šlápli na brzdu, bohužel pro zaměstnanost, říkám bohužel pro zaměstnanost velice špatně. Já jsem přesvědčen o pravém opaku. Tak aspoň vím, kdo tedy je původcem.
Kdo je proti? Konstatuji, že jsme s touto dohodou vyslovili souhlas. Budeme pokračovat bodem Prosím, aby úvodní slovo pronesl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.
Děkuji. Tady se jedná o členství Chorvatské republiky, která se 1. července 2013 stala členem Evropské unie a má z toho plynoucí povinnost být i členem Evropského hospodářského prostoru. Věřím, že by měla také poměrně hladce projít touto Sněmovnou.
Děkuji, pane ministře.
Jeho smluvními stranami se staly země tehdejšího Evropského společenství a některé státy Evropského sdružení volného obchodu. K podrobnostem smlouvy se nebudu vyjadřovat.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tak ji také končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě evidentně není, takže se budeme muset vypořádat s návrhem na přikázání. Organizační výbor a stejně tak pan zpravodaj navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Zeptám se, zda je zde nějaký jiný návrh. Není tomu tak. Takže přistoupíme k hlasování. Jedná se o přikázání výboru zahraničnímu. Ptám se, kdo souhlasí, aby byl tento tisk přikázán zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Budeme pokračovat bodem
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se velmi stručně vyjádřil k obsahu sněmovního tisku číslo 444, což je novela zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Obecně k tomuto návrhu. Do současné doby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v této oblasti provedl sektorové šetření, aby se seznámil s relativně novým polem působnosti, a zahájil téměř desítku správních řízení. Nejasné vymezení základních pojmů vede k neúměrnému prodlužování správního řízení a vyžaduje z důvodu zachování zásad správního řízení rozsáhlé dokazování. Proto je cílem předloženého návrhu novely zákona dosažení takové právní úpravy, která bude efektivnější, snáze aplikovatelná a přispěje ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice. Po řadě diskusí přistoupila vláda k novele stávajícího zákona o významné tržní síle. Na ní se také aktivně podílel právě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí. Mám tu žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Není tomu tak.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kauze Denise a Davida Michalákových v Norsku. Poslanecká sněmovna
O tomto usnesení o těchto dvou bodech zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno je 126 poslankyň a poslanců, pro 122, proti žádný. Návrh byl přijat.
Poslanecká sněmovna žádá vládu,